Takže nikdo v této zemi dneska nemůže prohlásit zodpovědně, že ctí a rozumí zákonům této země. To znamená - další pro mě důvod. Ono je to o celé konsekvenci zákonů. Společnost nenastavíme tvrdými zákony. To už není svoboda, to už je totalita. Nenapravíme společnost. Ta buď má morálku, nebo ji nemá. Mně už to přijde opravdu, že se dostáváme do Absurdistánu.
Paní poslankyně Benešová má slovo. Po ní vystoupí pan poslanec Fichtner, který je také zpravodajem tohoto tisku.
Dobré odpoledne, přeji, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo. Původně jsem nechtěla vystupovat, protože soucítím stále se státním zastupitelstvím, neboť jsem tam téměř celý život pracovala. Ale kladu si otázku, kam státní zastupitelství dneska směřuje. Naši předchozí učitelé nás vždy učili: Jestliže se zahajuje trestní stíhání, musí být minimálně 80% pravděpodobnosti, že trestný čin se stal, spáchala ho určitá osoba a jakým způsobem. Tady z toho usnesení nic takového, žádná konkréta tohoto typu vůbec nevyplývají a čouhá mu účelovost z bot. Takže to se mi rovněž vůbec nelíbí a já to nazývám selektivní justicí a tento výraz už se bohužel začal šířit nejenom tady v Praze, ale slyšela jsem ho už v různých krajích. Za této situace nebudu hlasovat pro vydání paní poslankyně Kailové, protože si myslím, že se tomu musí udělat přítrž.
Takový přístup v zásadě připouští kriminalizaci nehospodárného rozhodnutí učiněného představitelem veřejné správy. To musí vyřešit pouze soud.
V souvislosti s přijetím nového správního řádu orgány od roku 2006 získaly oprávnění rozhodovat o návrzích na určení právního vztahu a řešit spory z veřejnoprávních smluv. Přitom jde o svou povahu o tzv. civilní řízení sporné, které by soudnímu poplatku podléhat mělo. V případě, kdy navrhovatel v řízení uspěje, mu bude poplatek vrácen. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že do obecné rozpravy nemám žádnou přihlášku. Ptám se tedy, kdo se hlásí z místa do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím. Má někdo jiný návrh? Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 22 a ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Návrh byl přijat. Podle schváleného pořadu schůze se vracíme do předložených druhých čtení. Z pověření vlády měl předložit návrh zákona ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, ale ten je řádně omluven. Místo něho přednese návrh pan ministr vnitra Milan Chovanec.
Jak jistě víte, hospodářský výbor předkládaný návrh zákona projednal na své schůzi 22. května a doporučil Poslanecké sněmovně jeho schválení ve znění přijatého pozměňovacího návrhu, který předkládali páni poslanci Urban a Birke. Považuji za nutné vás upozornit, že v případě přijetí pozměňovacího návrhu pana poslance Urbana týkajícího se informování o změnách smluv a možnosti odstoupit od smlouvy bychom se dostali do rozporu s evropskou směrnicí o univerzální službě, která stanoví povinnost informovat účastníka o jakékoli změně smlouvy a o možnosti ukončit smlouvu v případě všech změn, nikoli jen v některých náležitostech.
Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Pane zpravodaji, máte slovo. Prosím pana zpravodaje, aby se ujal své zpravodajské zprávy.
Předtím bych jenom řekl, že ve druhém čtení neumíme zamítnout, takže do třetího to půjde. Za druhé. A poslední je, že s tímto vás mám seznámit. Zachoval se podobně jako rozpočtový, takže doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující doprovodné usnesení. "Poslanecká sněmovna Takže tady se domnívám, že se to zcela kryje s první částí usnesení rozpočtového výboru. A s tímto vás mám samozřejmě zase seznámit. Předpokládám, že první bod návrhu rozpočtového výboru a petičního je totožný, takže by potom byly k hlasování dva návrhy - jednak ten totožný a za další ten se žádostí o předložení analýzy. Tam je termín... Ale v žádném případě nebudu hlasovat a doporučovat neschválení těch doprovodných usnesení.
Děkuji panu zpravodaji za zpravodajskou zprávu a otevírám obecnou rozpravu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dámy a pánové, vážený pane předsedající, vláda vyjádřila nesouhlas s návrhem zákona o spotřebitelském úvěru. Schválit konkurenční straně návrh zákona jen proto, že je potřebný a pomohl by lidem, to přece nejde. Na prvním místě je politika a politikaření. Prospěch občanů není podstatný. Tak tohle už opravdu není ani jako dobrý vtip.
Prosím všechny, kteří nediskutují nebo nechtějí diskutovat nad tématem spotřebitelských úvěrů, aby přesunuli své diskuse do předsálí. Na levé i na pravé straně sněmovny. Pokračujte prosím.
Skutečnost je totiž absolutně opačná. Soudy samy řeší úvěry jen v momentě, kdy naplňují znaky trestného činu lichvy, a tu lze zatím díky velmi chytráckému znění zákona prokázat jen velmi těžko. Rozhodujícím faktorem totiž není jen výše úroků, ale musí se také prokázat, zda byl úvěr sjednán v tísni či nějakém obdobném oslabení dlužníka. Další věcí je, že se v praxi k soudu dostává jen mizivý zlomek problematických půjček. Drtivá část lidí, kteří podlehli podvodníkům, se nesoudí, protože na to prostě nemají peníze a většinou ani schopnosti ani možnosti. I proto je přece strašně důležité, abychom již preventivně nastavili jasná pravidla, aby lidé nebyli okrádáni, a nikoliv čekat, až se někdo postižený začne soudit. To má přece stejně hloupou logiku, jako kdyby výrobci potravin chtěli zrušit hygienické normy s tím, že pokud někoho přiotráví, tak se přece postižený může jít soudit. Náš zákon o spotřebitelském úvěru vychází z praxe civilizovaných zemí, které mají nějakým způsobem maximální úrok u spotřebitelského úvěru určený, a to buď přímo zákonem, nebo v soudní praxi. Například v Německu je strop daný rozhodnutím nejvyššího soudu, který za přiměřený považuje dvojnásobek průměrné úrokové sazby uplatňované na trhu.
Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Pan poslanec Klučka navrhuje bod 11, což je vládní návrh zákona o kybernetické bezpečnosti ve druhém čtení, a bod 45, což, předpokládám... Bod 45 je vládní návrh zákona o správních poplatcích atd., neboli zákon o silničním provozu, také v prvém čtení. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat. Pan poslanec Blažek navrhuje nový bod, který by zněl: Informace předsedy vlády o situaci na Ministerstvu spravedlnosti a v justici. Jako bod 2 dnešního programu, dobrá. Tento návrh nebyl přijat. I tento návrh byl přijat. Paní poslankyně Konečná navrhuje bod 69, což je vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů, a navrhuje tento bod vyřadit. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl přijat. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 10, přihlášeno je 185, pro 180, proti nebyl nikdo. Tento návrh byl přijat. I tento návrh byl přijat. Já se zeptám, zda bylo o všech návrzích hlasováno. Kdo je proti tomuto návrhu? Tímto bodem jsme se zabývali 15. května na 8. schůzi a přerušili jsme jej usnesením 282, a to do doby projednání mandátovým a imunitním výborem.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a vážení kolegové, chtěla bych vás pouze ve stručnosti informovat o průběhu projednávání této žádosti policie na půdě mandátového a imunitního výboru. Po mně vystoupí zpravodajové určení k tomuto bodu a poskytnou vám obšírnější informaci. Tedy k tomu průběhu.
Nahrazujeme jenom to, jestli tato Sněmovna má, nebo nemá být obtěžována takovými trestními stíháními. Trestní stíhání bude možné. Pokud by v případě ostatních obviněných nějak skončilo, paní poslankyně Kailová bude za tři roky, až zde skončí, stíhána. Takže se neschovávejme, prosím, za tohle nerozhodování soudu.
Vy byste tady vystupoval s chytrou větou: "Nejsme soud, náš klub se usnesl, že ji prostě vydáme." To je nějaké podezřelé. To mi nepřijde normální.
Slovo má pan poslanec Stupčuk.
Děkuji za slovo. Jestli jsem je správně pochopil, tak tady se něco děje, ne že neděje. My o něčem rozhodujeme. A dle mého soudu rozhodujeme o tom, jaká bude příští legitimita výkonu mandátu poslance. A to je otázka, která se může týkat každého z nás. A v tuto chvíli bych si troufal říct, že je dokonce předčasná! Samozřejmě že spravedlnost má i svoji relativní hodnotu vyjádřenou v čase, kdy se jí domůžete. Děkuji vám za pozornost.
Připraví se pan poslanec Vondráček.
Děkuji, pane předsedo. Prosím pány kolegy a paní kolegyně, když mluví o institutu imunity, aby to nedehonestovali tím, že to je jakási historická výhoda. Buď platí princip dělby moci, nebo neplatí. A jestliže platí princip moci, tak musí platit princip imunity! Takže to sem prosím nepleťte a nesvádějte svou neschopnost se rozhodnout na soud!
Děkuji.
Já se opět, možná marně pokusím o klidnou argumentaci. To je mimochodem hodně hnusné přísloví, neměl jsem ho nikdy rád. Jsou prostě země, kde takový pojem vůbec neznají. A jestliže o něčem rozhodne soudce, tak to platí a platí to i pro poslance a poslanec si klidně může v Anglii jít sednout, i když je poslanec, a třeba sedí schválně, protože je to jeho politický protest proti nějaké nesmyslné dani. A po pěti týdnech vězení se vrátí jako hrdina do sněmovny.
Podle mých záznamů to byla poslední faktická poznámka. Jenom ještě na vysvětlenou, že na tabuli svítí pouze jedno jméno, ale jsou zde tři přihlášení. Děkuji.
Děkuji, pane ministře. A nyní prosím s přednostním právem pana poslance Kalouska.
Děkuji za slovo.
Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Václav Votava.
Nejdřív jste měla asi dát slovo mně jako zpravodaji a potom panu předsedovi, takže... Chtěl bych říci, a pan ministr tady již myslím podrobně uvedl tento návrh zákona, že se jedná o transpozici směrnic Evropské unie do našeho právního řádu. Jedná se o technickou normu se třemi okruhy změn. Dovolil bych si tedy ty změny ve stručnosti vyjmenovat, i když se toho již pan ministr dotkl. Jednak je to změna v pravidlech pro stanovení místa plnění u telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobě nepovinné k dani. Veškeré tyto služby se zdaňují ve státě příjemce služby. Zvláštní režim se rozšiřuje o okruh telekomunikačních a vysílacích služeb v návaznosti na změnu pravidel pro stanovení místa plnění. A do třetice je to nové vymezení území členského státu EU, pokud jde o francouzské vzdálenější regiony. Tyto regiony se považují pro účely DPH za třetí zemi. Předložená novela také zavádí některé změny ve struktuře zákona o DPH. Navrhovaná právní úprava je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Jak již bylo řečeno, navrhovatel navrhuje, aby bylo projednáno již v prvém čtení. Pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové zde vznesl veto k projednávání, takže budeme projednávat normálním legislativním procesem. Jinak navrhuji, aby bylo přikázáno rozpočtovému výboru.
Nereagují, tak asi nemají zájem. Není tomu tak. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru, a projednávání tohoto bodu končím. Přistupme k projednávání bodu číslo
Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vám představil předkládaný návrh zákona. Máte před sebou návrh zákona, kterým se navrhuje novelizace čtyř zákonů na úseku kapitálového trhu. Hlavním cílem předkládaného návrhu je zpřesnění některých ustanovení zákona o investičních společnostech a investičních fondech v reakci na poznatky z aplikační praxe a na nutnou implementaci evropské legislativy. V návaznosti na uvedené změny vyvstala potřeba upravit též ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Dalším cílem je upravit zákon o finančním arbitrovi, co se týče terminologie používané tímto zákonem a zákonem o investičních společnostech a investičních fondech. Předkládaný návrh zákona dále obsahuje nepatrnou novelu zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění za účelem transpozice evropské směrnice, pokud jde o zamezení nadměrného spoléhání se na ratingy při investování do dluhových nástrojů. Je tedy nekonfliktní a podporuje se jím jednoznačný výklad předmětné úpravy a s tím spojená právní jistota adresátů normy.
Děkuji za slovo. Já doporučuji, abychom ji propustili do dalšího čtení.
Není tomu tak. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Není tomu tak. Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Hlasování končím. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Přicházíme k projednávání bodu
Spíš ochrany toho trhu, který už teď standardně existuje. Říkám, nechci jim dělat advokáta. Já si myslím, že zodpovědné je, aby paní ministryně Marksová-Tominová předložila analýzu. Takže prosím, opravdu pojďme se dohadovat a dělejme zodpovědná rozhodnutí. A pokud si dobře vzpomínám na tu kalkulaci, co je mravné a nemravné, tak tady navrhujete měkčí podmínky, než už jsou soudní verdikty, co se týká lichvy. Nemyslím si, že to je o napadání. Možná že detailní analýza mě přesvědčí, že ano, ale oprašovat starý návrh, to si myslím, že nikoliv.
Já se omlouvám, pane poslanče. Děkuji vám. Prosím, pokračujte.
A úplně poslední připomenutí, byť už to tady zaznělo. Samozřejmě teď jsme v období, kdy teprve za řadu let bude vypadávat první generace, která pokud budou rodiče trvat na tom, že jejich děti se mají skutečně něco naučit, tak budou aspoň trochu více finančně gramotné než skupiny, které žily v jiném režimu.
Děkuji vám, pane poslanče. Než budeme pokračovat v diskusi, mám zde další dvě omluvenky. Z pracovních důvodů se dnes do 18.15 omlouvá pan poslanec Jaroslav Klaška a dále se od 18.40 z osobních důvodů omlouvá pan poslanec Jiří Koskuba. Další s faktickou poznámkou - jste v pořadí, zapíšu si vás - je pan poslanec Klaška.
Děkuji za slovo. Děkuji za pozornost.
Děkuji vám, pane poslanče. Dále je zde přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Kádner. A další s faktickou poznámkou je pan poslanec Kalousek.
Děkuji, pane předsedající. Mohl by si toho všimnout libovolný policista, vyhodnotit, že to bylo nehospodárné a zbytečné rozhodnutí, a ve smyslu obvinění paní poslankyně Kailové máte mě tady příští měsíc na programu.
Nikoho dalšího nevidím v tento moment přihlášeného do obecné rozpravy.
První poznámka. Do jakého prostředí vlastně vydáváme poslance, ale nejenom poslance, do jakého prostředí se dostávají i obyčejní lidé? Existuje tady vymahatelnost práva? Velmi špatná. O justici se hovoří takovým způsobem, že to tady nechci ani publikovat. To samé o policii. Zatímco v Anglii se po pěti letech vrátí jako hrdina, tak tady jako troska. Ne, po pěti dnech. Takže to je zase o tom prostředí. Já budu samozřejmě hlasovat proti vydání.